Vždyť přece po nich chceme, aby získaly vysokoškolský titul, chceme po nich minimálně bakalářské vzdělání. To je prostě to, co my jako stát definujeme v jejich vzdělávání. Rád bych ovšem zmínil i tu lokální zkušenost. V současné době stavíme nový pavilon mateřské školy a tím konečně dosáhneme stavu, kdy budeme schopni v našem středně velkém středočeském městě zajistit to, aby tříleté děti měly zaručeno místo v mateřských školách. Představa, že od roku 2020 bych měl jako starosta zajistit toto místo i pro dvouleté děti, tak to je něco, co zcela mění investiční strategii celého města. Znamená to ji překopat, znamená to ale překopat i územní plán, protože ta místa už se prostě nenajdou. Znamená to najít nové prostory v katastru města na to, aby nové školky mohly být vůbec vystaveny. Vadí mi celkově ten princip, že stát jako ten vlk, před kterým se obce mají jako ty ovečky třást strachy, stále a stále přichází s novými povinnostmi, aniž by toto bylo prodiskutováno právě s obcemi. Tedy my se samozřejmě jako Starostové a nezávislí s návrhem odmítnout povinnost přijímat dvouleté děti do předškolního vzdělávání plně ztotožňujeme.
Není však možné ani vhodné tento problém přesunout na mateřské školy, které byly zřízeny za účelem vzdělávání. Je si třeba uvědomit, že konečným výsledkem je, že kromě výše popsaných problémů, zejména doručení méně kvalitní služby, což je vzdělávání těm, pro které jsou školky zřízeny primárně, tedy dětem starším tří let. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Milanu Pourovi za jeho vystoupení. Nyní tedy vystoupení paní poslankyně Valachové. Připraví se paní kolegyně Matušovská.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych ještě doplnit několik informací, které zatím v rozpravě nezazněly a pokládám je pro rozhodnutí Poslanecké sněmovny za důležité. Ale samozřejmě ne na úkor paní učitelek. Ne na úkor toho, že se nebudeme zabývat již existujícími aktuálními podmínkami v mateřských školách. Z mého pohledu to nic neřeší. Stejně tak tady zaznívají různé názory na povinné předškolní vzdělávání nebo na to, zda má či nemá rodič platit úplatu za vzdělávání dítěte od pěti do šesti let. Z mého pohledu, vážené kolegyně a kolegové, tak jak tu rozpravu poslouchám už druhý den, nemám pocit, že by tady existovala většina pro zrušení povinného předškolního vzdělávání ani většina pro zavedení úplaty od pěti do šesti let. Rozhodně existuje většina na základě běžící rozpravy minimálně na úpravu garance míst pro děti od roku 2020, které jsou mladší tří let. A je to pravda, stojí to peníze a úsilí, a zejména úsilí starostů a starostek našich obcí a měst, na druhou stranu jedním dechem jako politici se shodujeme na tom, že chceme snížit počty dětí ve třídách v mateřských školách. Zdůrazňuji to tady proto, protože neustále se v té debatě tyto dvě věci zaměňují. Toto je věc, kterou na základě sdružení místních samospráv a Svazu měst a obcí Ministerstvo školství řešilo a vydalo společný metodický pokyn s Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem vnitra, Hasičským záchranným sborem a Ministerstvem pro místní rozvoj z ledna 2017, je veřejně dostupný, a ten prokazuje, a je samozřejmě pomůckou pro ředitelky mateřských škol, že všechny předpisy, které máme na těchto úsecích, se týkají dvou skupin dětí. Do tří let - poslouchejte - do tří let a potom starších tří let. To znamená, všechny předpisy, které platí pro tříleté dítě, platí i pro dvouleté dítě. To znamená, nic takového, co tady zaznívalo, není pravda. Seznamte se prosím s tímto metodickým pokynem, seznamte se se stanovisky, která jsou oficiální všech resortů, a je to jejich společné stanovisko. To je pravda. Ale měli bychom tomu říkat ne, a ne tedy šířit to, že snad je to něco speciálního. Znovu opakuji, k dětem, které už v mateřských školách dávno jsou.
Já bych se velmi ráda potkala s tím tatínkem, o kterém tady včera mluvil, jak je super, že si vzdělávají své děti sami, a jak ten chlapec je úžasně šikovný na spoustu věcí. Já bych se ptala skutečně, jestli je tak šikovný a jak to funguje potom ve vztahu mezi ostatními dětmi a jak to asi bude případně i v dospělosti. Pod touhle ideologií byly zrušeny jesle. Víte, když se podíváme na čísla, která ukazují demografický vývoj, tedy porodnost v republice, tak se ukazuje, že lidé u nás nemají tolik dětí, kolik by chtěli, ale tolik dětí, kolik si myslí, že zvládnou. Zhruba jedno. Možná trošku víc. Lépe by byla dobrá propopulační politika. A nejlepší propopulační politika, tedy nejlepší a nejúčinnější, nejefektivnější opatření k tomu, aby lidé měli tolik dětí, kolik jich skutečně mít chtějí, aby byli šťastni, protože dítě je naplněním života, je štěstím pro rodinu, která to dítě chce mít, je to, aby žena nemusela přemýšlet, jestli zajistí péči o to dítě a obětuje kariéru, nebo bude dělat kariéru a to dítě mít nebude. Ukazuje se to v mezinárodním srovnání. Vzpomenu Francii, vzpomenu skandinávské země. K tomu, abychom tyto podmínky zajistili, potřebujeme předškolní zařízení. Navrhujeme snížení počtu dětí ve třídách a trváme na tom, aby byly vytvořeny podmínky pro práci učitelek a zajištění podmínek zákona do roku 2020, než má ten zákon vůbec vejít v platnost. O navrhované novele mluvila paní poslankyně Valachová. Ten má zajistit podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí. K zajištění těchto podmínek do roku 2020 předložíme vlastní novelu návrhu zákona. Budeme usilovat o to, aby opatření, která k tomu povedou, byla přijata i ze strany ministerstva.
Děkuji, paní poslankyni Gajdůškové. Je tady jedna faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom stručně reagovat na kolegyni Gajdůškovou prostřednictvím pana předsedajícího. Ona tady zaútočila na to individuální vzdělávání. Ale to už dneska ten zákon umožňuje. Já jsem tedy velmi rád, že ho umožňuje. Myslím si, že plošný zákaz domácího vzdělávání nebo nějakých alternativních přístupů k tomu vzdělávání by byla obrovská chyba. Takže tady se s ní naprosto neshodnu. Tím, že jsme to plošně nařídili, jsme žádný problém nevyřešili, naopak jsme řadu jiných problémů způsobili.
Mezi dětmi jsou neskutečné rozdíly. Jsou obrovské rozdíly mezi malými chlapečky a malými holčičkami.
Vystoupení pana kolegy Válka vyvolalo tři faktické poznámky.
Pan kolega Válek ve mně vyvolal ještě jednu věc, kterou jsem chtěl dodat předtím, ale mně by stejně nevystačil čas. My se tady bavíme o vzdělávání těchto dětí. A samozřejmě tady můžeme souhlasit, že dvou- a tříleté dítě to bude mít určitě jinačí. Co je školka? Tam jsou opravdu sociální interakce. Tam jsou další záležitosti.
Dobrý den. Děkuji panu poslanci Válkovi za jeho hezké hodnocení. Já vždycky s velkou chutí poslouchám jeho velice erudované výklady týkající se lékařství a receptů. Taky myslím, že je trošku bílá vrána zde.
Máte slovo, pane ministře.
To znamená, to je na tom individuálním posouzení.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jenom k panu poslanci Klausovi.
Čas byl dodržen více než dobře. Můžeme pokračovat. Nyní pan poslanec Pavel Jelínek. Pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, vážený pane předsedající, páni ministři, kolegyně, kolegové. Moc se mi líbí pracovní atmosféra tohoto bodu a věřím, že věcná debata přejde i k dalším pozměňovacím návrhům, které budou reagovat na změny ve školství provedené v minulém volebním období. Ale inkluze není dnes téma, a proto se chci vyjádřit ke dvěma částem z předloženého pozměňovacího návrhu. Velká část z nás měla určitě to štěstí, že se v životě blízce setkala s dětmi ve věku dvou let. Tak jak není každý, kdo vlastní počítač, odborník na kybernetiku, tak není rodič odborník na vzdělání. Nicméně i vývojová psychologie hovoří o potřebě maximálního kontaktu rodičů s dětmi do věku tří let. Je tak zatím i nastaven systém rodičovského příspěvku, který umožňuje tuto skutečnost a podporuje ji. Jsou samozřejmě případy, kdy kariéra zvítězí nad přirozenými potřebami dítěte, případně kdy finanční situace rodičů donutí využít možnost dítě svěřit do péče jiných osob. Ano, potřeba odložit dítě a jít k pásu do škodovky, aby bylo možné splácení hypotéky, je u některých rodičů reálná. V tomto období jsou velké rozdíly mezi psychomotorickými schopnostmi dětí. Jejich hygienické návyky jsou také úplně rozdílné. A mateřská školka na to prostě není zařízena. Jde o znalosti a schopnosti personálu. Mateřská školka je součástí vzdělávacího systému a podle toho jsou i vědomosti a schopnosti učitelek takto nastaveny. Použiji klasický školní příměr. Nemůžeme počítat nebo sčítat hrušky s jablky. Péče o dvouleté dítě má úplně jiné požadavky než vzdělávání tříletých a starších dětí. Proto jsem naprosto proti tomu, aby mateřské školky zastávaly funkci odkladiště dvouletých dětí. A budu rád, pokud při debatách ve výborech vzniknou náměty na to, jak řešit i tyto případy. K druhému bodu nebo k druhé části návrhu - zrušení povinnosti absolvování posledního ročníku mateřské školy. Musím přiznat, že to pro mne bylo dilema. Jenže kam se vytratila zodpovědnost a možnost volby pro rodiče? Už tak mnoho rodičů počítá, že škola bude jejich děti nejen vzdělávat, ale i vychovávat. Jakékoli rozšiřování povinností automaticky vyvolá ochabnutí přirozeného vývoje vytvoření návyků pro možnost nástupu do první třídy základní školy. Najděme odpovídající řešení.
Kolegyně, kolegové, dovolte, abych i já tedy dnes už s delším příspěvkem přispěla do té diskuse. Projednávání této novely jednoznačně dokazuje nesystémovost a roztříštěnost v oblasti rodinné politiky.
Nicméně zneužívání by mělo být řešeno nejenom tady tímto systémem poukázek, a já k tomu ještě dál řeknu, ale především kontrolou a případně sankcemi, pokud to zneužívání je prokázáno. Když se vrátím k poukázkám, tak když se řekne A, musí se také umět říci B. Jestliže něco zavedu, tak musím vytvořit prostor, aby se s tím dalo pracovat, aby to fungovalo. A tady připomínám to, co už zde také bylo řečeno, že skutečně neexistuje síť prodejen, že ti lidé někteří se vůbec nemohou dostat k tomu, aby ty poukázky použili, anebo to mají vzdálené, takže mají další náklady s tím spojené. A to nemluvíme o tom překupování, což znamená, že těm lidem ještě z toho mála, co mají jako celou tu dávku, tu výši, že jim vlastně ubíráme tím, že jim dáme poukázky, a oni to přeprodávají, protože se třeba nedostanou do té příslušné prodejny, kde by mohli poukázky uplatnit. Já k tomu přidám ještě jeden aspekt. Skutečně, věřte tomu. Nehledě k tomu, že těch prodejen je skutečně omezená síť. A to určitě nebylo cílem ani těch, kteří to navrhovali, a nebylo to cílem zavádění tady tohoto systému.
S faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Maxová. Prosím, máte slovo.
Já opravdu jenom v krátkosti. Jak já hovořím naopak s řediteli úřadů práce v Jihočeském kraji, tak oni samozřejmě říkají, že ta situace není komfortní pro klienty, nicméně každý úřad práce rozšiřuje seznamy prodejen a lokalit, kde mohou uplatnit samozřejmě svoje poukázky. Takže toto možná bude ten případ zvláštního zřetele, který vlastně komplikuje život, byť by ty rodiny, které využívají služeb azylových domů, chtěly platit. Takže tady za to bych se také přimlouvala vzhledem k znesnadnění praxe. Už tímto krokem jsme v dobré víře chtěli zamezit zneužívání poukázek, ale bohužel se nám to nepodařilo, protože lidé, kteří dostávají poukázky, prostě je občas přeprodají, protože chtějí ten alkohol a ty cigarety. A za to se přimlouvám, protože i lidé z úřadu práce říkají, že vyčíslíme jedenáct skupin a za týden přibude dvanáctá. Takže buďme opravdu v tomto projednávání více opatrní, než jsme byli při té novele v minulém funkčním období.
Děkuji.
Poukázky opravňují toho člověka, který je v tíživé situaci, skutečně k nákupu přesně daného sortimentu věcí. Týká se to potravin, drogistického zboží, lékárenského zboží, některého dalšího. Ale celá řada lidí v tíživé finanční situaci nebo vůbec v tíživé životní situaci prioritně potřebuje pokrýt své potřeby týkající se bydlení. A pokud my jim až 65 % v uvozovkách vezmeme a dáme jim to do těch poukázek, tak jim vlastně zavíráme cestu k tomu, aby uhradili ty nároky na živobytí, to znamená, v jejich případě hlavně na bydlení. To je také potřeba, aby zde zaznělo, a děkuji, že to sem kolegyně Maxová vnesla.
Děkuji. Budeme pokračovat v rozpravě. Slovo má pan poslanec Sklenák, který je přihlášený do rozpravy, po něm vystoupí paní poslankyně Richterová.
Kolegyně a kolegové, já také podporuji, abychom projednávali oba dva tisky, a v podstatě lze souhlasit téměř se vším, co zde zaznělo, od první vystupující paní poslankyně Pastuchové až po posledního kolegu Kaňkovského. Ti první, kdo na to totiž upozornili, byli sociální demokraté. Když se to schvalovalo. Totiž ono to tady tak - paní předkladatelka neřekla úplně historii toho, jak byla tato právní úprava přijata. Ono se řeklo, že to bylo v minulém volebním období. Ale ono to bylo jinak. Paní kolegyně Pastuchová. Takže to je úžasné! Tehdy paní kolegyně Pastuchová sbírala politické body, protože bojovala proti zneužívání sociálních dávek, a ministryně Marksová byla proti tomu. A sociální demokracie byla proti tomu. A argumentovala právě tím, co tady zaznívá dneska. Právě na to jsme upozorňovali. To je skutečně dokonalý marketing. Já jsem měl potřebu na toto poukázat, protože si myslím, že je fér - každý z nás dělá chyby - když něco prosadíme, uděláme chybu, přijít a říct: to nebylo moudré, udělali jsme tady chybu, měli bychom to napravit. Ale také se k tomu přihlásit. Děkuji za pozornost.
Já zde zmíním jenom některé z nich. Velký problém je to i u opatrovníků, kdy řada starostů funguje jako opatrovníci pro klienty s různým stupněm postižení, a také zde zaznívá kritika, že jim to výrazným způsobem ztěžuje situaci. Týká se to zejména psychiatrických -
Dámy a pánové, prosím o klid, ať můžeme všichni slyšet, co nám říká pan navrhovatel.
Náš návrh zákona se zabývá několika oblastmi a odstraňuje některé nedostatky. Na závěr mi dovolte, vážené kolegyně, vážení kolegové, zda byste propustili oba tyto návrhy do druhého čtení. Tady si možná dovolím jednu kacířskou větu. Bohužel nebyl v praxi až tolik uplatňován. A já se tady musím trošičku zastat pracovníků úřadů práce. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za pozornost.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Cílem je také napravit legislativní úpravu z minulého volebního období, když vychází z poznatků Národní rady zdravotně postižených. Představa, že takhle stát zamezí chudým v nakupování alkoholu a cigaret, je naivní. Myslím, že se všichni napříč politickým spektrem dokážeme shodnout, že legislativní úprava je nutná. Proto jsem doporučila projednávat tyto tisky společně a na výboru pro sociální politiku, jak už zde bylo řečeno, doufejme, že bude garanční, se budeme snažit najít společné konsenzuální řešení prostřednictvím pozměňujících návrhů k jednomu z nosičů. Dovolte mi také říci, že bychom si ale měli uvědomit, že přijetí této úpravy je v praxi hodnoceno velmi kladně, tedy tam, kde docházelo ke značnému zneužívání sociálních dávek. Je to však pouze kapka v moři. Většinou šlo samozřejmě o zneužívání dávek, což ale vedlo k tomu, že samotné prokazování této skutečnosti bylo v praxi velice problematické. Proto zároveň žádám všechny kolegyně a kolegy, aby jejich snaha byla pomoci najít kompromis a napravit současný stav, ale neumožnit likvidaci této úpravy v celé míře.
Přerušuji projednávání tohoto bodu.
Nyní pan ministr Pelikán zatím s poslední faktickou poznámkou, kterou mám přihlášenou.
První se týká té Bílé knihy. Takže jsme to tam napsali jako jednu z variant. A ta diskuse proběhla a tato varianta už dnes není na stole. Ještě poslední k té rychlosti. Uvidíte, že ty spory nejsou nijak zvlášť pomalé.
Mám tady ještě jednu přihlášku do obecné rozpravy a je to pan poslanec Jakub Michálek. Zatím je to tedy poslední přihláška, kterou tady mám. Děkuji. Zeptám se zástupce navrhovatele a zpravodaje, zda mají zájem o závěrečné slovo?
Je zde široký zájem na tom, aby byl tento návrh zamítnut v prvním čtení, naprosto to respektuji.
Další zájem o závěrečné slovo již nemám, jak mi avizoval pan poslanec Blažek. Takže nyní tedy přistoupíme k hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Návrh na zamítnutí byl přijat. Tímto tedy končím projednávání tohoto tisku. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedla poslankyně Jana Pastuchová.
Děkuji. Opatření je účinné od června 2017, ale do praxe vstoupilo až v prosinci 2017, kdy se ukázalo v některých ohledech jako problematické. Zavedení poukázek negativně dopadlo na některé zranitelné skupiny příjemců příspěvku na živobytí a přineslo některé praktické problémy. Ty se týkají hlavně osob využívajících zdravotnické nebo sociální služby, kde tyto osoby mají problém s hrazením stravy a základních potřeb v těchto zařízeních. Část dávky ve formě poukázek totiž nelze v některých zařízeních použít. Rovněž se ukázalo jako zbytečně náročné vyplácení části příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek v situaci, kdy je výše dávky nízká. V tomto případě je totiž finančně dražší výplata poukázek příjemci než samotná výše vyplácené dávky.
Přivolal jsem poslankyně a poslance z předsálí. Ptám se ale ještě, jestli je zde nějaký jiný návrh na to, aby jiný výbor byl výborem garančním. Takový návrh tu není, takže můžeme přistoupit k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.